Za to jsme byli vládní koalicí nemilosrdně kritizováni. Takže když to přeložíme správně, díky pravicové opozici se zdvojnásobí mimořádný příspěvek našim důchodcům. To není úplně zanedbatelné. A neuplynuly roky, ale spíše týdny.
Ano, nebudeme si ukazovat.
Myslím si, že chci poukázat na důležitou věc, a chtěl bych, aby na ni paní ministryně zareagovala. Ona říkala ve svém úvodním slově, že každý dostane ten jednorázový příspěvek. Týká se to těch, kteří berou nízké důchody a současně žijí v nájemním bydlení a pobírají příspěvek na bydlení. Abych byl konkrétní, tak vám dám konkrétní případ. Důchod 9300, bez jednorázového příspěvku. A ty příjmy se posuzují čtvrtletně. Ne ročně, čtvrtletně. Tak se ptám paní ministryně, zda o tom vůbec přemýšleli, když konstruovali jednorázový příspěvek, a co těm lidem řekne. To já považuji za velkou chybu a ti lidé budou zklamaní. A já to považuji za velký problém. A zrovna těm - opakuji - kteří mají nižší penze a současně platí vyšší nájmy. Protože by to bylo rozložené v čase a ti lidé by o příspěvek na bydlení nepřišli. Projednáváme návrh státního rozpočtu. Že to je úplně přesně spočítané, nejsou tam žádné rezervy. Takže tam měla vatu ve výši 3 miliard. A určitě se shodneme protože tam jsou převážně mandatorní výdaje v kapitole MPSV, že 3 miliardy není částka, kterou najdete za minutu. Ale když jsme tady slyšeli autoritativně říct na mikrofon "já tam ty tři miliardy mám", tak já bych chtěl vědět, kde jsou v tom rozpočtu. A paní ministryně říká: "My jsme našli lék, my připravujeme návrh zákona, který zmocní vládu." Pokud přijde koalice s návrhem, že valorizační vzorec může být jiný, a my jsme na takovou debatu připraveni.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Požádám pana zpravodaje o návrat ke stolku zpravodajů. Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a prosím, pane poslanče Fiedlere o váš projev.
Na problematice loterií je zcela evidentní - a teď nevím, zda říci nekompetentnost, nebo nezájem o důsledné řešení ze strany Ministerstva financí.
Prosím, abyste respektovali jednací řád a hovořili spolu pouze mým prostřednictvím. Vás, pane kolego Faltýnku, abyste nerušil hovorem.
Jediná odpověď byla, že se tak dohodla koalice. Proboha, to budeme daně určovat podle nějakých koaličních dohod? Je mi opravdu lhostejný problém loterijních společností a jejich dalších existence, ale vadí mi nemístná benevolence vůči nelegálním loterijním provozovatelům obzvláště, když koaliční vláda tolik tlačí a prosazuje evidenci tržeb, jak dnes už víme, úplně pro vše. A tady jde ještě i o něco úplně jiného. Já se ptám: může tedy zde nyní Ministerstvo financí nebo předkladatel konečně sdělit, jak na to přišlo? Tam je předkladatelem uvedeno: hlavním cílem vyššího daňového zatížení tuzemských legálních provozovatelů je snížení negativního dopadu hazardního hraní. Může tady konečně předkladatel nebo zpravodaj, ale spíše předkladatel vysvětlit a dát to do příčinné souvislosti, jak pouze vyšší zdanění sníží negativní dopady hazardu? Že si to koalice domluvila je jedna věc. Ok, ale já chci, aby tady zejména poslanci z klubu sociální demokraté vysvětlili, proč se nepřipojí ani k jednomu pozměňujícímu návrhu řešícímu alespoň tu část rozmachu a právní nejistoty v oblastí kvízomatů. To i vy, kolegové, chcete dát nelegálům další prodloužení daňových prázdnin? Stihl jsem sice jen část středeční konference, ale i to bylo velmi zajímavé a stálo to za to. Pan náměstek Závodský se velmi podivoval nad tím, že loterijní zákony už dva měsíce leží jen tak ve Sněmovně. Tak tady se musím vůči tomu naprosto ohradit, vůči takovému výroku. A pan ministr by si měl asi udělat pořádek na ministerstvu. Zákon tu měl být už počátkem roku. Měl už být dávno po notifikaci. A deklaroval, že se mu vládní návrh nové loterijní legislativy nelíbí a že vláda přijde s novým komplexním pozměňovacím návrhem, který vyřeší vše, co se panu Holanovi nelíbí. A že zamezí pozměňovacím návrhům poslanců, kteří mají divné cíle.
Já vás požádám, kolegové..., abyste pokračoval ve svém projevu. Myslím si, že míra hluku v sále v tento moment oproti ostatním momentům je skutečně nízká.
Tomu, co se zde říká. Nyní budeme projednávat něco, myslím tím tisky 578 až 580, to je ta velká vládní novela.
Prosím.
Tak to je taková oblíbená politická finta. Já jsem se zeptal, jaké jsou motivy tohoto návrhu, proč to těm klientům nechcete umožnit, a odpověď byla: Ministerstvo financí a Česká národní banka daly kladné stanovisko. Ale to já vím. Já jsem se neptal, jaké je stanovisko Ministerstva financí nebo regulátora. Já jsem se ptal, proč si myslíte, že by klient, který uzavře takovou smlouvu bez spoření, neměl mít šanci pět let využívat případně lepší návrh, ať už té samé pojišťovny, nebo konkurenční. A opravdu je to ve prospěch klienta? Že si pět let nemůže... A tam to nikdo, naštěstí říkám, naštěstí zatím, nenavrhl.
Další přihlášky do rozpravy nemám. Ještě v rozpravě, pane zpravodaji?
Čili to je můj návrh. Než projdeme procedurou, tak bych vás požádal , tak bych vás požádal o to, abyste nechal ověřit hlasováním, zda Sněmovna souhlasí s tím, že je to legislativně technické, tedy hlasovatelné v tom balíku legislativně technických opatření.
Ano.
Ale podle mě to nepatří sněmovně, ale odboru legislativy. A ten obsah má být vždycky legislativně... Já tedy mám pochybnosti za sebe, že změna účinnosti je legislativně technická úprava.
Navrhuji následující postup. Pane ministře? Ne, není tomu tak. Pokud ano, tedy pokud Sněmovna vyjádří souhlas, budeme v rámci procedury hlasovat tedy o legislativně technické.
Ukázalo se, že to skutečně není jednoduché. Zdá se, že ta vůle se vytrácí a že možná dnes něco bude přece jenom prohlasováno. Když vidíte ty komplikace, kdo ví, kdo ví. Ale tady opravdu nejde o maličkost. Ta samozřejmě v té oblasti při té tvrdší regulaci způsobí, že možná ten segment trhu se začne chovat konzervativněji, a proto ty tklivé příběhy řadových pojišťovacích makléřů či agentů, kteří možná v uplynulém týdnu za vámi chodili a líčili vám, že jim hrozí, že přijdou o práci. Ono to ne vždycky skloubit jde a za těchto podmínek vůbec ne. Proto se opakovalo druhé čtení. A aby nebyla bitka, tak v opakovaném druhém čtení vznikl kompromis. Nepodezírám kolegu Šincla, že ho dělal sám a samovolně, že se musel s někým dohadovat.
Prosím dál. Tento návrh nebyl přijat.
Legislativně technické už jsme projednali, takže nám nyní zbývá hlasovat pouze o návrhu zákona jako o celku ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás požádal o pochopení, abyste umožnili poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce deset minut.
Když už se pan kolega Sklenák dnes podruhé dopustil koaliční obstrukce, tak já poprosím o pochopení, že my přece jenom se musíme radit o něco déle, takže já si beru dalších pět minut.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Není tomu tak. Pokud se opravdu nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlasování bude velmi jednoduché, protože v rámci jednoho pozměňovacího návrhu bylo deset bodů legislativně technických poznámek.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.
Ať budete hlasovat proti návrhu paní poslankyně Kovářové, nebo proti mému pozměňovacímu návrhu, vysvětlete voličům, starostům a nám kolegům, proč podporujete rozmach nebo minimálně další tolerování nelegálního hazardu. Paní kolegyně poslankyně Kovářová podala pozměňovací návrh, aby věcně a jasně vyřešila právní nejistotu v oblasti kvízomatů. Proč Ministerstvo financí tento návrh nepodporuje? Anebo můj pozměňovací návrh. Takže kolegové, můžete být domluveni v rámci nějaké koaliční dohody, ale tím, že zamítnete pozměňovací návrh můj nebo kolegyně Kovářové, přijmete odpovědnost a umožníte, že černý byznys a daňové úniky nám tady pokvetou dále. A současně myšlenku vaší vládní priority EET tak sami pošlapete a sebe poněkud znevěrohodnotíte. Stanovisko vlády je zcela irelevantní. Tady záleží na tom, jak rozhodnete, zda budeme dále tolerovat tuto nelegální činnost, o které se tolik ve sdělovacích prostředcích mluvilo, tak jak jste slyšeli ty mé citace, anebo prostě povolíme pokračování daňových prázdnin pro ty, co se vyhýbají placení daní z hazardu.
Eviduji několik přihlášek. První má faktickou poznámku pan poslanec Šincl, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.
Ono těmi projevy tady to potom vypadá tak, že se to chce natahovat a zdržovat a podobně, aby tady dneska nebylo nic schváleno. Kdyby si kolega - má možná problém v tom, že asi nečte stanoviska Ministerstva financí, jako mnozí tady další samozřejmě.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler.
Tento návrh podpoříme. Prosil bych konkrétní odpověď, kde a čím je to jasně řešeno. A pokud ano, tak proč tedy u nás je tolik provozovaných nelegálních kvízomatů.
Ty kvízomaty lze provozovat pouze na základě povolení vydaného příslušným správním orgánem.
Já vám děkuji. Pro pořádek přečtu ještě jednu omluvu. Nyní s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát.
Děkuji. Takže procedurální návrh, abychom dokončili včetně hlasování tento bod a k tomu aby uzpůsobili své vystupování všichni další.
Já vám děkuji. Kdo je proti návrhu? Výsledek je, že tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat v rozpravě a mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníčka. Není tomu tak. V tom případě je přihlášena řádně paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve považuji za potřebné vyjádřit se ke stanovisku Ministerstva financí, které k mému pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem C, uplatnilo v garančním výboru negativní postoj. Není stanoveno, zda se má míra náhody vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. Zcela jistě však náhoda musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné. Uvedené konstatování se tak zcela vztahuje i na případ kvízomatů. Tolik Ministerstvo financí, jehož stanovisku v zásadě rozumím tak, že v současnosti je všechno v pořádku. Všem je všechno jasné, všechno je bez problémů.
Tady se neustále přeme, k čemu má sloužit důchodový systém, k čemu třetí pilíř a k čemu první pilíř, na který nejsou peníze. Já vím, že v průměru se skrývají jednotlivosti, ale o trendech to něco vypovídá. U většiny účastníků tedy ani není plně využit současný státní příspěvek. Většina lidí si totiž odložit více peněz nemůže dovolit. A v tom je problém hledání forem zatraktivnění. Měli bychom si říci, komu, kterým příjmových skupinám má sloužit třetí pilíř a kde je hranice jeho podpory. Náš stát totiž dnes převyšuje svou podporou této formy spoření na stáří státní podpory v jiných zemích. Pak nám nezbývá dost peněz na stabilizaci prvního pilíře i na kroky, které stojí před námi.
Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, ale ve sněmovně skutečně není klid a já prosím, abyste se zklidnili. Děkuji.
Já také děkuji. Pro tuto skupinu jste, žel, nenašli žádné zatraktivnění. A právě zde je třeba hledat důvody snižování počtu účastníků spoření, neboť mladí jsou nejméně zapojeni a většina na nový limit 24 tisíc nedosáhne ani náhodou. Spoření na důchod s příspěvkem státu už po narození. Stálo by zde vedle stavebního důchodového a životního pojištění nové studijní spoření se státním příspěvkem. A tak si kladu otázku, zda nejde o protiústavní krok, a doufám, že to Senát zodpovědně posoudí. A to jistě penzijní společnosti potěší. Nezpochybňuji tím všechny schválené návrhy. Korespondují zejména s programy pravicovými. Doufám, že i když je pátek 13., podařilo se mi některými těmito argumenty rozptýlit nesouhlas u řady z vás a uznáte, že je naší morální povinností přispět co nejvíce i našim důchodcům. Vláda si s ním určitě nějak rozpočtovým opatřením poradí. Děkuji za trpělivost, děkuji za pozornost. Konec. Pokud bylo mé vystoupení vystoupením zpravodaje, dneska už budu zastupovat jenom garanční výbor.
To je poměrně jednoduchá procedura. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný.
Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Vilímce, uveden pod bodem B, kde jde o valorizaci zákonnou cestou. Garanční výbor návrh nedoporučuje.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
To znamená, v navrženém státním rozpočtu na rok 2016 ty peníze nejsou. Pokud dáte do zákona, že Sněmovna může například hlasovat o mimořádném příspěvku jako nějaký legislativní akt, tak je to v pořádku a tady nějaká většina se rozhodne. Ale svěřit tak velkou rozpočtovou kompetenci vládě nepovažujeme za šťastné, a pokud ten návrh sem doputuje v této podobě, tak budeme určitě proti.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Upozorňuji, že jsme ve fázi závěrečných slov.
Já se vás pokusím přesvědčit, aspoň tu část, která ještě váhá, abychom schválili právě oněch 1 200 korun. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se nemusíme přít o politické přístupy, neboť dle mého mínění jde zejména o spravedlivější rozhodnutí, protože důchodci oprávněně vnímají svou situaci a její dosavadní řešení jako křivdu. Naše rozhodnutí by tedy nemělo být ani tak politické, ale vedené atributy morálními a naší empatií. Omlouvám se tedy za ještě malé zdržení, ale nebude tak dlouhé jako přestávky. Tak se ptám, pro koho asi má sloužit ono zatraktivnění. Zdá se, že jen pro hrstku vyvolených, kterým tento benefit nahradí část mzdy, protože nebude zatížen dalšími daněmi a odvody. Pro koho je to výhodné? Především pro zaměstnavatele. Návrh nebyl doprovázen takovouto povinností vybraných zaměstnavatelů a navíc se schválila možnost výběru úspor už od dovršení 60 let, což jde vlastně proti režimu předdůchodů.
Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, nicméně dovoluji si vás upozornit, že jsme ve fázi závěrečného slova a bavíme se o jednorázovém příspěvku důchodcům, nikoliv o penzijním připojištění. Prosím, abyste se věcně držel tématu.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane řídící, nevěřím svým uším. Jsem zpravodaj s přednostním právem, s přednostním právem se tu vystupuje k čemukoliv a já jsem avizoval svoji závěrečnou řeč, dokonce jsem vám individuálně řekl, že bude asi 18 minut, a to, co říkám teď uzavřu právě tímto jednorázovým příspěvkem. Takže budu pokračovat. Děkuji za tuto možnost. Rovněž jste schválili navýšení možného odpočtu z daňového základu účastníků spoření z 12 na 24 tisíc korun. Snižuje se počet, ale rostou peníze. Nedivte se tomu - 25 % účastníků v tomto systému je starších 60 let a většina obnovuje své spoření, aby souběžně se svým důchodem znovu spořila se státním příspěvkem. Všechny peníze tak k důchodu nevyužívá, ale zhodnocuje je.
Především jsem přesvědčena, že v této oblasti existuje značná právní nejistota a tomu odpovídá také praxe. To je patrné jak z rozhovorů s lidmi z obcí, kteří jsou s kvízomaty jako s relativně novou formou hazardu bezprostředně konfrontováni, tak z veřejně dostupných informací o reakci státních orgánů na provozování tohoto typu zařízení, o neustále se objevujících kauzách. Veřejný sektor kvůli tomu přichází o miliony korun na daních a poplatcích. Pokud se pak od těchto oklamaných správních orgánů představitelé obcí dozvěděli, že v tomto případě nejde o hazard, není prostě a jednoduše divu, že je rozšířené povědomí o tom, že regulace kvízomatů ze strany obcí a měst není možná. Dále mi dovolte říci, že absolutně nepochybuji o tom, že na tom tato instituce nenese vinu. Vím také o tom, že se Elektrotechnický zkušební ústav dokonce bránil prostřednictvím podání trestního oznámení. Jeho posudek je dezinterpretován. Tato kauza nicméně úspěšně ilustruje moji tezi, že to s rozšířením informací o podobě regulace a ani s jejím účinným vynucováním nebude tak horké, jak by se dalo usuzovat ze stanoviska ministerstva.